A zase, to nejsou jenom aktivisté, kdyby nezískali ty strany s tímto programem... Ano, my jsme zvolili jinou cestu, já jsem rád, že jsme zvolili jinou cestu, ale pokud jsme demokraté, tak musíme respektovat výsledky voleb i u našich sousedů.
Děkuji. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan předseda Jakub Michálek, připraví se Margita Balaštíková a Karel Havlíček.
Děkuji za slovo. A můžeme si říct, jakým způsobem to vzniklo a jestli Zelená dohoda skutečně je a měla být plynovou dohodou. Podle mě to je nesmysl. A byla chyba i v rámci... že ta Evropa podlehla lobbingu plynárenského průmyslu, že prostě ta závislost tam byla taková, že to byla obrovská zranitelnost, obrovská slabina celé Evropy, kde v podstatě Putin jen čekal na příležitost, kdy to využít. Ale my tady v rámci české Poslanecké sněmovny, nám tady opravdu nepomůže, abychom se bavili o tom, co by i Němci mohli v rámci své vnitrostátní politiky dělat jinak. Na to jsme opravdu malými pány.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen, je pan místopředseda Karel Havlíček. Připraví se Jakub Michálek - ne, stahuje, takže Zbyněk Stanjura.
Oni se mají možnost rozhodovat, o čem chtějí, v Rakousku i v Německu, a to nám nezbývá nic jiného než respektovat. Ta diskuse byla o tom, proč jsou dneska ty ceny vysoké. A nepochybně i když se demokraticky rozhodli o odstavení jádra, tak je jedním z důvodů toho, že to jádro tam není dneska, ta extrémně vysoká cena. A ono to má, pochopitelně, konotace nebo konsekvence, a ty jsou dneska v tom, že Česká republika, a to je to, co se mi na tom nelíbí, která je soběstačná, která si zvolila, říkejme, trošku špinavější nebo náročnější energetický mix, tak dnes do značné míry doplácí na to, že Německo, které šlo tou cestou zelenější, Rakousko ještě zelenější, tak vytáhly ty ceny nahoru. Takže jsme v nelogické situaci toho, že my dnes máme leckdy dražší elektřinu vůči zemím, které se dokonce s námi soudí kvůli jádru, což je třeba Rakousko, anebo země, které nás kvůli tomu mimořádně kritizují, což je to Německo. A to je to, co těžko dneska můžeme jen přejít mávnutím rukou, protože nikdo nepochopí jednotný energetický evropský trh, když je to takhle nakonstelováno.
Děkuji za dodržení času.
Já už jsem to také nevydržel. Pro pana předsedu Michálka. No samozřejmě, ten Green Deal s touto krizí souvisí, pane předsedo. Z jednoduchého důvodu. A s tím Německem. Energiewende německá přece byla založena na tom, že Němci odstaví uhelné bloky, odstaví jádro.
A pokud bychom zrušili Green Deal, tak pro další generace způsobíme horko, sucho a nepředvídatelné změny počasí. A já se domnívám, že Green Deal nerozporovala ani Babišova vláda na jednáních Evropské unie.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Václav Král a připraví se Margita Balaštíková. Pane poslanče, máte slovo.
Já, abych nemusel vás tady zneužívat, paní předsedající, tak tady mám několik glos k tomu, co tady zaznělo v uplynulých minutách. Myslím, že je tady nepochopení toho, že právě Green Deal a ta vysoká závislost na spalování zemního plynu právě nás do této situace přivedla. A je to přesně naopak. Kolega Brabec na jeden zapomněl, tím jsou například vodní elektrárny. Německý parlament jedná úplně jinak. A mě skutečně překvapuje ten klid, se kterým tady řešíme ty věci. My se tady dnes bavíme - v uvozovkách pouze - o cenách silové elektřiny. To znamená, přátelé, my tady to teplo a tu elektřinu mít nebudeme jako fyzicky, za jakoukoliv cenu, prostě my tady tu energii mít nebudeme.
V tuto chvíli je přihlášena paní poslankyně Margita Balaštíková. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je v tuto chvíli přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Viktor Vojtko.
Vážená paní předsedající, já si dovolím reagovat na slova Václava Krále vaším prostřednictvím. Já myslím, že u Green Dealu je asi potřeba si uvědomit dvě věci. Green Deal - hrozně směšujeme cestu, jak dosáhnout nějakého cíle, a ten cíl samotný.
Děkuji za dodržení času.
Diskutujme o tom, co je na tom dobře, co je na tom špatně, ale říct, že když někdo si hájí nějaký svůj energetický mix , tak je proti tomu, tak to teda fakt ne.
Děkuji. Ale to byla si moje chyba, protože já jsem asi ten časový limit nedala. V tuto chvíli další, kdo je přihlášen k faktické poznámce, je pan poslanec Vladimír Zlínský. Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se taky vyjádřil k problematice Green Dealu. K tomu by se musel připojit pravděpodobně celý svět, abychom to zásadním způsobem ovlivnili. A druhá věc, kterou jsem chtěl tady zmínit. Myslím si, že všechno, o čem se tady bavíme, je bezpředmětné a ke změně klimatu bude docházet, pokud je to pravda, to, co nám říkají vědci, pokud se neobjeví nové zdroje energie, to znamená, pokud se nám nepodaří dotáhnout do konce výrobu elektrické energie pomocí fúzních reaktorů a případně pomocí biotechnologií.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Václav Král, připraví se paní poslankyně Berenika Peštová. Pane poslanče, máte slovo.
Druhá věc. Takže jen abychom si uvědomili, kam nás vede rozvoj fotovoltaických technologií. A v neposlední řadě, prosím, Česká republika je energetická velmoc. Nepodceňujme se, jsme světovou energetickou velmocí, pojďme s tímto obrovským potenciálem, který nám odkázali naši předkové, hospodařit. Zatím mám pocit, že jdeme přesně opačnou cestou, například tím, že chceme ukončit provoz tepelných uhelných elektráren, a tím, že se připravuje nekoncepční rozvoj komunitní energetiky, který nás povede do těch konců, které jsem tady naznačoval.
Já také děkuji za dodržení času.
Já děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Tamhle sedí pan Drahoslav Ryba, určitě vám řekne, protože ten s těmi hasiči mluví denně, jestli to dostali. Musí si na to vzít finanční prostředky, které tam mají v položce odměňování, to znamená, že se pouze ty finanční prostředky přesunou, a pokud budou dobře pracovat, tak v rámci odměn tam nebudou mít nic. Pan ministr financí nás několikrát kritizoval, že u některých zákonů nepředkládáme pozměňovací návrhy. A já bych chtěla velmi požádat o podporu pana ministra vnitra a zároveň bych chtěla požádat o to, abyste opravdu zvážili ty pozměňovací návrhy, které předložíme, a abyste se jimi zabývali a nějaký z nich podpořili. Hasiči a policisté si to opravdu zaslouží.
Mnohdy k nelibosti politiků minulost nemůžeme změnit. A ty dvě změny. Směrem dolů o dvě procenta šlo tehdy, když jsme zvýšili DPH, a tím pádem jsme zachovali stejný objem peněz pro obce. Vy jste si DPH nechali, a tím pádem se logicky zvýšil ten podíl. A ta druhá změna, to navýšení. Senát jako horní komora, kde jste měli menšinu, kde měly většinu dnešní vládní strany, nám to vrátil s touto kompenzací pro obce a kraje a bez toho by to neprošlo. Vaše vláda to nebyla, byl to poslanecký návrh pana poslance Babiše, vy jste hlasovali proti. A je to správně, ale nebyla to vaše zásluha. Byli jste proti. Ale přijít sem - "to byla naše zásluha, podívejte se" - je mimořádně odvážné.
S faktickou paní Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo. Pane ministře, vy tady mícháte jablka a hrušky, bohužel. Takže rozpočtové určení daní, to, že se vzalo něco velkým městům, nemá vůbec na to vliv.
Já vám přečtu titulky: Vláda proti Schillerové. Babiš: Je to nápad Schillerové, jsem proti. Komunisté, sociální demokraté: Jsme proti. Česká lékařská komora: Jsme proti. Navrhla, že zrušíme platby za státní pojištěnce a to břemeno převedeme na zaměstnance a živnostníky. Příští rok bude platba za státní pojištěnce zhruba 140 miliard korun. Ale kdo by je zaplatil? To není žádná úspora. Zaplatili by živnostníci a zaměstnanci. Tak já tady nebudu říkat teoretické případy jako pan prezident Zeman, který řekne, zrušte daňové výjimky. Jinými slovy říká, zdaňte důchodce a zaveďte jim zdravotní pojištění. A já říkám, to neuděláme. A to by zase bylo ve prospěch strukturálního schodku, tak by ty peníze převedl úplně někam jinam. To jsou dobré rady z opozičního spektra a z Hradu.
Tak bylo překročeno, ale chápu, že potřebujete dokončit větu. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuju. "Ališi, netahej sem pravěk". Nikdy se to nedostalo ani na pořad, ani na pořad jednání interně v rámci hnutí ANO. Byl to kontext a balíček, kde jste vytáhl jeden fragment, které nebyly vydiskutovány ani připomínkovány a které nekorektně tehdy z Ministerstva zdravotnictví unikly částečně do médií. Takže nikdy nic takového nebylo na pořadu dne. Držte se těch vlastních reforem. Václav Klaus, Andrej Babiš a já. Nikdy se to za vašich vlád nestalo. Beze zbytku jsme připraveni byli a beze zbytku jsme si mohli dovolit prostě takto pomoci za období covidu.
V tuto chvíli je s přednostním právem přihlášen předseda poslaneckého klubu pan Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové a milá veřejnosti, já bych chtěl poděkovat opozici za to, že umožnila projednávání této novely, respektive podpořila program dnešního jednání, i za tu diskusi, kterou tady vedeme, která je důležitá. Nicméně musím reagovat na několik vystoupení, která tady zazněla, a uvést je na pravou míru. To je věc, kterou nesmíme překrucovat. A považuji za velmi nebezpečnou rétoriku, která tady byla od opozice zahájena, že pouze 20 miliard souvisí s válkou. Naopak ten příběh je jednoznačně takový, že zdražování je z velké části propojeno právě s válkou a s manévry nebo opatřeními, které dělá válečný agresor, aby nás poškodil, aby nás donutil dělat věci, které nechceme. Čili opravdu moc bych poprosil, abychom tu diskusi vedli korektně, abychom zde nepřijímali pozice popíračů války a jejich dopadů na českou ekonomiku. Pokud chceme relevantní údaje, podívejme se třeba na webové stránky světové energetické organizace, která popisuje, jaké jsou příčiny zdražování energií. Podíváme se na jejich webové stránky nebo na naše stránky energie.pirati.cz, kde to vysvětlujeme. V květnu 2021 prezident Putin zařadil Česko na seznam ruských nepřátel. Všichni víme, byla to odveta za Vrbětice. A už v září 2021 světová energetická agentura upozornila na to, že dochází ke zdražování dodávek plynu do Evropy Ruskem. Samozřejmě nedostatek plynu znamená vyšší ceny. A to bylo již pět měsíců před invazí. Takže pět měsíců před invazí došlo ke zvyšování cen plynu. A samozřejmě naprosto evidentně se tehdy Putin chystal na tu válku, aby získal na ni peníze. A od té doby jsme svědky toho, že Putin účelově a z politických důvodů manipuluje dodávkami plynu, protože tím získává peníze na válku a vytváří tlak na evropské demokracie. To si myslím, že je potřeba ocenit. A je to škoda. A samozřejmě že se k tomu vyjadřoval třeba pan Havlíček. Byli jsme spolu v Otázkách Václava Moravce, kde tam o tom mluvil, jakým způsobem řeší energetickou krizi. Nicméně ten výrok, že vláda energetickou krizi tehdy za Andreje Babiše neřešila, je poměrně věrným popisem, byť ta rétorika tam skutečně byla, snaha zde vykazovat nějakou činnost. Bohužel ta opatření, energetické vouchery se tehdy neudělaly, bylo pouze krátkodobé opatření v podobě odpuštění daní, které se navíc ukázalo, že tedy bylo nelegální. Mě mrzí, že tady nevystupuje, když projednáváme takhle zásadní věc, předseda ANO pan Babiš. Myslím si, že v poslední době ho vlastně vůbec není vidět ani tady v Poslanecké sněmovně. Což je zvláštní, protože sliboval, jak se bude rvát až do roztrhání těla, a teď ho tady v Poslanecké sněmovně vůbec nevidíme, když se projednávají ty největší částky. A teď k tomu, jakou alternativu předkládá ANO.
Ale víte, proč jsem z té ODS odešla? Protože jste právě těm městům a obcím vůbec nepomáhali. Protože jsem na té ODS neustále říkala, že ty města a obce potřebujou vyšší rozpočtové určení daní, a vy jste nás vůbec neposlouchali a vůbec jsme vás nezajímali. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsem i tento krok udělala. A už jste to tady řekl třikrát a myslím si - můžete to říct klidně čtyřikrát. Protože tak jak jste se chovali předtím, tak se chováte i teď!
V okamžiku, kdy nějaká vláda navrhne Sněmovně, že ten celkový balík se buď zvětší, nebo zmenší, tak se logicky ptají obce a kraje, zda nominálně budou dostávat stejně. V tom okamžiku se celkový balík vybraných daní zvětšil a nechali jsme nominálně městům a obcím to samé. Někdo říká 80 nebo 100 miliard. Loni se stalo opačné. Snížili jsme celkový objem vybraných daní, a abychom obcím a krajům zachovali nominálně stejné peníze, tak jsem zvýšili jejich podíl. To je jednoduchá matematická úvaha. Oba dva ty zásahy do RUDu v roce 2012 i v roce 2021 nominálně nechávaly obcím stejně, aby obce a kraje, jejich rozpočty, nebyly buď zvýhodněny, nebo znevýhodněny díky rozhodnutí o celkové daňové politice státu. Ale v logice, co stát rozděluje, oba dva kroky byly stejné. V obou dvou případech nominálně obce, města a kraje zůstaly na těch hodnotách.
Děkuji.
Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedající. Senátní tisk číslo 11, usnesení z 9. prosince 2020, změna zákona o rozpočtovém určení daní.
Doufám, že tady sedí v té Poslanecké sněmovně starostové, kteří jsou historicky starostové, a že budou natolik féroví, že řeknou, jaký je vývoj rozpočtového určení daní vůči jednotlivým městům a obcím. Ty dva procentní body je hrozně moc peněz v rámci DPH a tak dále. Já se tady s vámi přít nebudu.
Už jsem to asi pochopil. Ale to je fakt komické. Ani této, ani minulé, ani budoucí. To je jednoduchá matematika. Není to, ale to si rozumíme. Ze spotřebních daní do rozpočtu města a obcí nejde nic. Na to se fakt těším. A už máte jenom hodinu a tři čtvrtě, abychom ho našli. Já jsem ho nenašel.
S další faktickou je pan poslanec Haas.
Ještě jednou opakuji - snad vystupuji na půdě této Poslanecké sněmovny maximálně korektně. Děkuji mnohokrát.
Rozpočtové určení daní se městům, obcím a krajům snížilo před lety 2013 - samozřejmě přesně vyhledám ten rok - kdy tady pan ministr financí přiznal, že se snížilo o dva procentní body. To znamená, vrátilo se to na tu stejnou hranici, kde to bylo. Tak jak vy jste řekli, že se to předložilo v rámci superhrubé mzdy. Ano, vy jste se o to zasloužili. Vy jste to předložili v návrhu rozpočtu. Já vám to samozřejmě přinesu.
Já to tedy nechápu. Bavíme se o zákonu o rozpočtovém určení daní a ne o návrhu o státním rozpočtu. Ze zákona v návrhu o státním rozpočtu nesmíte měnit žádný jiný zákon. To není prostě možné ze zákona. V pondělí máme jednání s panem ministrem Kupkou v Evropské investiční bance. Tam zdaleka nejsme v bodě jedna. PPP projekty v tom také hrají roli. To je spíš o rok později. Ještě před několika týdny jste měl obavu o rozpočet dopravy v roce 2023, teď už máte obavy o rozpočet někdy v příštích letech. Já myslím, že je to správné, je třeba to hlídat. Nesmí poklesnout investiční aktivita státu. Ale těch 140 by fakt nestačilo díky tomu, co se podepsalo za vašeho ministrování, a to jsou mandatorní výdaje.
Děkuji za dodržení času. Nyní si dovolím přečíst dvě omluvy. Zároveň bych ještě chtěla říci, že tady za mnou byl pan poslanec Jan Kubík, u kterého dnes byla přečtena omluva, a asi došlo k nějaké chybě v systému, protože se na dnešní den neomlouval. Tak to pouze avizuji tímto způsobem. Připraví se pak předseda Jakub Michálek a poté bych s přednostním právem vystoupila ještě já.